Toto školský výbor respektoval ve svém rozhodnutí. A poslední poznámka. Nebudu se už opakovat.
Faktická poznámka, pan místopředseda Fiala. Poté pan poslanec Mihola.
Já už také nemíním v té debatě nějak dlouho pokračovat. Jenom budu reagovat ještě na pana kolegu Raise. Nic takového by mě ani nenapadlo. Jak to, že až u bakalářské zkoušky? Proč se tohle děje? A budeme to považovat za špatné. A ta je bohužel taková, jak ji tady líčím.
Faktická poznámka, pan poslanec Mihola, poté pan poslanec Zahradník, pan poslanec Bartoň a pan ministr Plaga.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych se přiklonil k mnohému, co tady pronesl pan předseda Fiala. Zanechme té tragikomedie! Ale opravdu není v tuto chvíli možné tady licitovat nad pěti variantami a čas nám běží.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v rozpravě s faktickými poznámkami. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Zahradník.
Už jste to někam posunuli? Protože jejich děti jsou, mnohé z nich, ve třetím ročníku střední školy a nevědí, jak budou příští rok maturovat.
Nyní pan poslanec Lukáš Bartoň s faktickou poznámkou.
Já jako i mnoho opozičních poslanců se připojím k podpoře vládního návrhu oproti těm dvěma rokům, dva roky opravdu nic neřeší. A pokud se bavíme o odkladu na kolik let, tak v momentu, kdy se dostáváme k číslu pěti, tak není potřeba vůbec nic zanášet do zákona, protože za tu dobu bude všechno úplně jinak. A pokud vezmu hodnocení expertní skupiny Ministerstva školství ke Strategii 2020, tak ta vyloženě varuje před zaváděním, před důsledky, které budou mít zavádění obou dvou povinných předmětů, tedy matematiky i cizího jazyka. Je tam velké varování.
Ono se neudálo. Já jsem o těch faktorech, které to ovlivňují, mluvil během prvního čtení. Skutečně chybí učitelé matematiky a je to nejvíce chybějící aprobace v tom systému vzdělávání. To je správná cesta. Děkuji.
Děkuji panu ministrovi a vyvolal další dvě faktické poznámky, nejdříve paní poslankyně Valachová, poté pan kolega Výborný.
Já se domnívám, že co by úplně nejvíc svědčilo veškerým debatám týkajícím se vzdělávání je poctivost té debaty. Je mi to poněkud trapné rozebírat s ohledem na politické složení Sněmovny i stávající koalice, ale nepřestane mě to, musím říct, udivovat.
Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Výborného.
Je asi úplně zbytečné se tady teď zaobírat tím, co bylo za ministryně Valachové, ministra Fialy nebo co je za ministra Plagy. Co mělo být a podobně nechme stranou, my řešíme aktuální stav. A z mého pohledu ten zodpovědný přístup je ten, se kterým přichází současné Ministerstvo školství a pan ministr Plaga. A jedna věc, která tady nezazněla. Pokud se tady bavíme o té matematice, tak přátelé, dobře si přečtěte, co v tom zákoně a v té novele je. To dneska samozřejmě možné je, nebo bude, pokud bude přijata ta novela tak, jak ji máme dnes na stole.
První přihlášený je pan poslanec Martin Baxa, který je připraven vystoupit, po něm pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dámy a pánové, milí hosté, já si dovolím vlastně jenom krátce komentovat situaci, která nastala.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Pan poslanec Lukáš Bartoň je zpravodajem tohoto výboru, už zaujal své místo.
A pak přijal mnoho pozměňovacích návrhů k samotnému zákonu.
Přeji dobrý den. Nerad bych diskutoval kolem těch posunů, ale jenom bych chtěl říct, že dost častý názor je ten, že dva roky na přípravu metodiky změn v matematice je málo. To je v podstatě pozměňovací návrh č 4472, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě.
Já mluvím s lidmi z gymnázií, ze středních škol a myslím si, že jsou jenom dvě možnosti. A to opravdu dva roky v žádném případě nejsou.
Další faktická poznámka - pan poslanec Rais. Prosím, vaše dvě minuty.
Já budu reagovat na to, co tady říkal pan kolega Fiala. Ale beru to, že to je prostě jistý druh jízlivosti. Takže myslím si, že je to potřeba vidět v celku, v těch šesti letech, a ne se na to dívat jenom dva roky.
Čtvrtá z těch upravovaných oblastí je problematika podmínek profesní způsobilosti řidičů vybraných velkých vozidel, přičemž návrhem zákona dochází k dílčímu rozšíření výjimky z požadavku na profesní způsobilost řidičů. Dále se povinnou součástí pravidelného školení řidičů stane vedle výuky rovněž výcvik a při současném částečném umožnění poskytování toho školení prostřednictvím eLearningu, případně simulátoru, čili snažíme se využívat i nových technologií. Hospodářským výborem byly k návrhu zákona přijaty tři pozměňovací návrhy. Děkuji všem za pozornost.
Omlouval se pan Mikuláš
Děkuji, pane předsedo, za slovo. Hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 643 ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Blíže s těmito změnami seznámil již pan ministr ve svém úvodním slovu. Dále hospodářský výbor zmocnil zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Hospodářský výbor dále pověřil předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesla zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru. Ještě jednou, děkuji vám za slovo. Dovolím si přečíst celé jeho znění. Dovolím si krátce odůvodnit. Já bych to shrnula jednoduše: Do 23. května 2020 to fakt nemůžeme stihnout. Proto je dán návrh na to, abychom prodloužili lhůtu.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Zkusím krátce každý z nich okomentovat. Nikdo neví, jakým způsobem to řešit, řeší se to tak jako ad hoc, odvážný starosta to sváží na jedno místo, ale je tak trošku jako na vodě celé to řešení, tak toto by tomu dalo řád.
Zahajuji podrobnou rozpravu.
Děkuji, pane předsedo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Právě jsem vás odhlásil a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - pracovní důvody, Jan Hamáček - zdravotní důvody, Jana Maláčová - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Tomáš Petříček - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Miroslav Toman - pracovní důvody, Adam Vojtěch - zahraniční cesta. S náhradní kartou číslo 6 hlasuje pan poslanec Michálek. Ptám se, zda je někdo, kdo má zájem vystoupit k pořadu schůze. Signalizují mi tu kolegyně a kolegové, že špatně slyší. Chápu to tak, že se k pořadu schůze nikdo nehlásí. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. A paní navrhovatelka má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy.
Hlavními cíli předkládaného návrhu zákona jsou zavedení tržní hodnoty jako alternativy v těch případech, kdy nelze určit obvyklou cenu; zakotvení pojmu rychle rostoucí dřeviny a způsob jejich oceňování připraveného ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, jedná se o reakci na moderní trendy pěstování dřevin na štěpku, což je obnovitelný zdroj paliva; Předkládaný návrh zákona má obecnou povahu. Je proto využitelný pro široký okruh subjektů a pro různé účely oceňování.
Já vám děkuji, paní ministryně. Dovolte mi přečíst ještě několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Munzar ze zdravotních důvodů z dnešního jednacího dne, omlouvá se paní ministryně Marie Benešová z celého jednacího dne z pracovních důvodů. S náhradní kartou číslo 15 hlasuje pan poslanec Bartoš. Tak. Já otevírám rozpravu. Viděl jsem pana zpravodaje. Prosím, máte slovo.
Přeji dobrý den. Já bych podal informaci o procesu schvalování. Žádné pozměňovací návrhy nebyly podány, takže je relativně ta procedura jednoduchá.
Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ano, děkuji. Musí to zaznít v tuto chvíli po ukončení rozpravy. Já přednesu návrh usnesení. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Cílem je zdokonalit a optimalizovat stávající systém ochrany námořníků pro případ jejich opuštění. V návaznosti na toto nařízení dochází především k určení námořního úřadu, jímž je podle zákona o námořní plavbě právě Ministerstvo dopravy.
Já vám děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Já vám děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen právě pan poslanec Feranec.
Děkuji. Dovolte mi, abych vás seznámil s pozměňovacím návrhem k tomuto zákonu, který byl zpracován ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Ten pozměňovací návrh je jednoduchý, týká se změny účinnosti zákona. Původně to bylo stanoveno vlastně z hlediska lhůty pro implementaci, takže se navrhuje toto posunutí účinnosti zákona.
Já vám děkuji, pane poslanče. Já tedy zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.
Děkuji. Ve zdůvodnění odkazuji na to, co jsem uvedl v obecné rozpravě a na podrobné písemné zdůvodnění uvedené v tomto sněmovním dokumentu.
Já vám děkuji. Nikoho nevidím, nikdo se nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Opět, je zde zájem o závěrečná slova ze strany pana ministra? Návrh na vrácení nepadl, ani návrh na zkrácení lhůty, tím pádem končím druhé čtení tohoto návrhu. Otevírám bod číslo 15, kterým je
Čili návrhem tohoto zákona se též ukládá výslovný zákaz výroby, nabízení, případně propagace, prodeje nebo montáže zařízení, která jsou určena k neoprávněné změně údajů vedených tachografem.
Já jsem už přivolal poslankyně a poslance k hlasování. Můžeme zahájit hlasování. Zahajuji hlasování.
Už jsem několikrát řekla, že mám pocit, že debata pro a proti je vyčerpaná, a doporučení školského výboru existuje. Odklad dva roky není na to, že za dva roky vyřešíme všechny boly českého vzdělávacího systému. Ty dva roky jsou na to, že od roku 2014 na něčem pracujeme. Řada věcí je hotová. Nebudu se k tomu dál vracet. Padlo to tady v rámci prvního čtení, kolik věcí je hotovo a co není hotovo. Měla být dávno hotová. To souhlasím.
Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Dolínka, poté Martina Baxy a poté Jakuba Michálka.
Co je pokryteckého víc než ten zbytný zákon, který projednáváme? Všichni věděli, do čeho jdou. Jste to vy, kteří najednou ten systém zbytečně rozkmitávají. Takže opravdu je zde zbytný návrh zákona, který je k ničemu.
Slibuji tady paní kolegyni, že vystupuji teď už naposled k této věci. Já jsem prostě přesvědčený o tom, že by měla být zachovaná volba mezi povinnou maturitou z matematiky a cizím jazykem. A mám k tomu různý typ argumentů, které už jsem tady říkal v prvním čtení. Ale jenom chci říct k tomu jednu podstatnou věc. Já jsem přesvědčený o tom, že na středních školách negymnaziálního typu ani za ty dva roky k žádnému dramatickému posunu nedojde. A jestliže nám není lhostejný osud těch, kteří se tam teď k maturitě blíží, nebo by maturovat měli, tak bychom tu volbu měli zachovat. To je podle mě jako velmi důležitý argument. A pokud tedy pan poslanec Rais, Vondrák a paní poslankyně Valachová budou chtít nechat hlasovat, nestáhnou svůj pozměňovací návrh na dva roky, tak si myslím, že Poslanecká sněmovna už opravdu jako finálně rozhodne o tom, jaký bude ten stav.
Ještě nemohu dát slovo kolegovi Michálkovi, protože tady klid není... Prosím, pane předsedo. Snad to ty dvě minuty vydrží.
Děkuji za slovo, že jste zjednal pořádek, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já se vůbec nechci zapojovat do této debaty. Jestli chcete maturity z matematiky povinné tak, jak je to naplánováno, tak si to prosím udělejte ve svém volebním období, ať vám to naběhne, vy za to máte zodpovědnost, vy si to spustíte a nebudete to házet na někoho jiného. My samozřejmě podporujeme to, aby se to zrušilo a znovu promyslelo nějakým rozumným způsobem, nebo aby se to odložilo na nějakou podstatně delší dobu. Ale nedělejte to tak, že to nabyde účinnosti na začátku příštího volebního období, kdy ten nový ministr k tomu přijde opravdu jako slepý k houslím. A není férové po něm požadovat, aby nesl zodpovědnost za to, co se tam předchozí čtyři roky připravovalo za jiné politické garnitury.
Je to velmi jednoduché. Jedná se o to, že máme vlastně tři typy základních škol. Jak obecní, tak církevní smějí zřizovat přípravné třídy, také po schválení ministerstvem, ale soukromé ne. Myslím si, že to je opomenutí, že to ve skutečnosti vypadlo ze zákona. Takže předkládám tento návrh a žádám o podporu.
Ještě chvilku, pane poslanče.
Ale na vysokých školách my se tím musíme řídit.
Děkuji panu poslanci Miholovi. Pokud nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Já jsem ho nezaznamenal. Pokud ne, tak mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Dalším bodem našeho jednání je Požádám také pana poslance Beitla, který už je u stolku zpravodajů, aby své místo zaujal, a prosím také pana kolegu Petra Pávka, který je zpravodajem hospodářského výboru, aby byl připraven ke své zpravodajské zprávě. Nyní tedy požádám o slovo zástupce navrhovatelů. Pane poslanče, máte slovo.
Návrh je velice jednoduchý. Ten návrh se týká základní výměry kalendářní dovolené.
Děkuji za úvodní slovo panu poslanci Grospičovi. Nejdříve prosím tedy výbor garanční, abychom dodrželi hierarchii jednacího řádu. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já děkuji za slovo. Proto mám ve své zprávě vyjádření relevantních organizací, se kterými dle mého to být projednáno mělo. Začnu Hospodářskou komorou. Ta prohlašuje, že to, že zákoník práce ani podmínky pracovního trhu nejsou asymetrické, považuje za dobré, protože v tom fungují nejenom takové benefity jako dovolená, ale i mnoho dalších. Další negativní vyjádření, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Neproběhla diskuse odborná ani hlubší ekonomická analýza. Benefity dávají prostor pro kolektivní vyjednávání. A opět připomíná, že nejsou zdroje pracovních sil. Další negativní vyjádření od Konfederace zaměstnaneckých a podnikatelských svazů České republiky. Proto nepokládá za nutné schvalovat dílčí úpravu. Mluví o prohloubení problémů v zemědělství a v ostatních oborech, ve kterých zaměstnanci nestíhají v podstatě vyčerpat ani stávající dovolenou.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. To byly zpravodajské zprávy. Otevírám obecnou rozpravu, nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa.
Já ještě doplním to své vyjádření, zapomněl jsem na podstatnou věc, že výbor pro sociální politiku jako garanční doporučuje ten zákon neschválit. Ty doby, kdy to bylo rigidní a všichni to měli stejné, jsou zaplať pánbůh za námi.